Jsem rád, že Turecko otevírá školy pro děti syrských uprchlíků. Jsem rád, že Turecko zpřísňuje svoji vízovou politiku, protože doteď Turecko sloužilo jako vlastně uzel, přepravní uzel pro pašeráky lidí, protože s řadou zemí má Turecko bezvízový styk a bylo možné se jednoduše do Turecka dostat. Zatím tedy dohoda není, ale budeme se o ni snažit. Tito lidé budou mít minimální šanci, aby se stalo cokoliv jiného. A v okamžiku, kdy bude zřejmé, že pašeráci lidí nejsou schopni nabídnout jinou perspektivu než jenom cestu do Řecka a opět návrat do Turecka, tak to dramaticky sníží motivaci pro to, aby se lidé snažili mezi Tureckem a Řeckem plavit, navíc, když riskují život svůj a život své rodiny. To znamená, chceme snížit motivaci. A proč říkáme a proč Turecko navrhuje "jeden za jeden". Tak jak já tomu rozumím, ti syrští uprchlíci, kteří nelegálně vstoupí do Evropy, budou evidováni, jejich šance na legální migraci se bude blížit nule. To je opět velká motivace k tomu, aby se ten nelegální migrační proud snížil. Žádné nové kvóty to neznamená. Žádné nové přerozdělovací mechanismy. To jsme včera jasně řekli a je to i součástí závazků a závěru, který byl včera přijat. Platí pouze stávající závazky, které evropské země na sebe přijaly v minulých měsících. Žádné nové kvóty. Takže to je cílem postupu vlády. Samozřejmě vláda o té věci bude jednat příští týden. Jsem připraven přijít na jednání výboru pro evropské záležitosti ten mandát vlády tam projednat, tak jako jsem to udělal na předcházejícím jednání, to znamená před tou Evropskou radou, která byla včera. Cílem postupu vlády je skončit neplodné diskuse, zastavit nelegální migraci a zabránit tomu, aby se opakovala situace, kterou jsme tady zažili loni v létě, kdy neregulovaná, nekontrolovaná migrace směřovala přes Balkán až do samého středu Evropy. Myslím si, že k tomu není v tuto chvíli žádná jiná alternativa - k tomu, že zavřeme západní Balkán, a k tomu, že se dohodneme s Tureckem. Žádná jiná alternativa v tuto chvíli není na stole. A poslední poznámka k té diskusi o vydírání Tureckem. No samozřejmě, že Evropa, dokud nebude sama si schopna zajistit ochranu své vnější hranice, tak je závislá na partnerech, kteří jsou v okolí Evropy. Dokud nebudeme mít silnou pohraniční stráž a nebudeme mít evropskou armádu, tak budeme na těch okolních zemích závislí. My jsme jako Česká republika neměli v pořádku a neměli jsme v souladu s evropskými pravidly zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Hráli jsme si roky na hrdiny, říkali jsme, že to umíme lépe, nebyli jsme schopni EIA vyřešit. Čili splnili jsme tuto podmínku. A řeknu vám, že jiná cesta nebyla. Kdybychom udělali cokoliv jiného, tak jsme loni nevyčerpali evropské fondy. A já jsem rád, že se to nestalo a že jsme se dohodli a celý ten proces jsme zvládli a fondy jsme vyčerpali. Přece to bylo loni a předloni kritické období, naprosto kritické období, a kdybychom udělali chybu a další rok, dva, tři se dohadovali s Evropskou komisí, jaká tady bude EIA, tak jsme měli zablokované desítky miliard korun na investiční projekty a ty peníze by letos propadly. Takový by byl výsledek opačné taktiky. Možná je to i naše chyba, měli jsme o tom víc mluvit minulé dva roky. A teď to neříkám s hrdostí, bohužel. Říkám to se smutkem. A teď si představte, že ta stovka dopravních staveb se za tu dobu nepostavila. Stovka dopravních staveb. Jiná taková země v Evropské unii není. To je ten velký problém, který tady je. My samozřejmě - a měsíce Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí jedná s Evropskou komisí a snažíme se najít řešení.
Stane se z toho jedna věc - stanou se z toho kluby. Mě by zajímalo, jak to bude prioritně s kluby. Protože znám už plno případů z vesnic, kdy se hospody mění na kluby. Tohle by mě ještě zajímalo. Ale ještě mě pobavila jedna věc, když se tam řešilo, že jeden nealkoholický nápoj musí být levnější než alkoholický - myslím pivo.
Děkuji za slovo. Přesto mi dovolte také vystoupiti a poukázat možná i ze své zkušenosti starosty na některé záležitosti, které se týkají zákona, který, pane ministře, předkládáte. Je to drakiáda? Je to dětský den, pane ministře? Proč to řešíte? To je opravdu nevymahatelný další paragraf, který jste navrhl. Už jsem tady o tom mluvil. Vy jim tam chcete zakázat kouřit? Zákon nebude respektován, nebude vymahatelný, nebude uplatňován. Už to tady bylo řečeno. A ostatně proč?
Dnes jsem mimochodem měl možnost převzít petici 15 070 petentů, kteří nás o to žádají. Je to velmi jednoduchý pozměňovací návrh, který, myslím, bychom mohli potom projednat a ve třetím čtení schválit. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, čas pokročil a strávili jsme dlouhé hodiny nad zákonem, který stále považuji svým způsobem za dosti zbytný. Protože ze statistiky jste jistě zjistili, že už více než 60 % restaurací je i tak nekuřáckých a více než 70 % hotelů. Nicméně zákon zde je. Odůvodnění je velice prosté. Neboť skutečně kuřákům pomáhají v tom s kouřením přestat. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedající, zbývající členové vlády, dámy a pánové, čas letí. Zdůvodnění je v písemné formě.
Dobrý večer ještě jednou. Formálně se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem už odůvodnil v obecné rozpravě. Druhý je pod číslem 3735 a týká se adiktologických služeb. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Adámek, připraví se pan poslanec Bendl.
Velmi krátce. Nebudu to číst podle jednotlivých bodů, jenom velmi zkráceně. Prostřednictvím těchto bodů dochází ke stanovení výjimky z obecného zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb, a to za současného vymezení konkrétní povinnosti zřídit v rámci takové provozovny zvláštní prostor vyhrazený ke kouření. S ohledem na veřejný zájem na postupném snižování užívání tabáku ve společnosti se jeví jako zcela přiměřené omezení takového prostoru do nejvýše 50 % celkové podlahové plochy provozovny. Bez takovéhoto omezení by jinak hrozilo, že by tyto prostory zaujímaly podstatnou či celou plochu provozovny, čímž by mohlo dojít k postupnému obcházení zákona ve vztahu k obecnému zákazu kouření. Děkuji vám za pozornost.
Nyní tedy pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Koubek.
Kdybych chtěl být potvora, tak bych nebyl příliš stručný. Ale budu, byť tedy mám pro vás jedno procedurální hlasování. Důvody, které mě k tomu vedou, jsou takové, že se nejedná o materii, která by ovlivňovala rozpočtové chování Ministerstva zdravotnictví či zdravotnictví jako celku. Nejedná se o materiál, který by řešil léčení nebo souvisel s léčbou lidí, ale jedná se především o materii, která bude hýbat a bude rozhodovat o životě lidí v městech a obcích.
Takže zas tak obrovská změna to není, jen to teď zní z Ministerstva zdravotnictví. V obou zemích jsem byla několikrát, nesetkala jsem se s tím, že by dodržován nebyl.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já jsem pro ty výjimky. Rakousko má ty výjimky také. Takže on si může vybrat: půjdu do kuřácké restaurace nebo hospody, anebo nepůjdu. To samé jako nekuřák. Ať si tedy každý vybere podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jestli si chce ničit jakoby zdraví. A ono postupem doby například dojdeme k tomu, že budeme mít samé nekuřácké provozovny a nebudou žádné kuřácké. Ale já říkám, chce to čas. Protože pokud budeme tvrdě regulovat úplným zákazem kouření, tak se to bude jenom obcházet.
Děkuji panu poslanci Klánovi za tento demokratický přístup. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina.
Takže jsem si nachystal pouze jakési teze. Je třeba, aby přijetí tohoto zákona bylo naprosto zásadní a potřebné pro zdraví občanů této země. Mnoho diskusních příspěvků nebudu komentovat, protože dávat přednost podnikání před zdravím našich občanů považuji za nehoráznost. Vážím si Ministerstva zdravotnictví, že tento zákon připravilo a udatně bojuje proti demagogickým argumentům některých politiků. A právě komplexnost, to znamená kouření, alkohol, návykové látky, považuji naopak za velmi pozitivní pro obhajobu tohoto zákona. Výbor pro zdravotnictví jako garanční výbor tento zákon projednal a připravil usnesení, které přednesl pan zpravodaj a které já podporuji bezvýhradně. Nelze totiž zákonným způsobem vymezit, zakázat nebo dovolit všechny situace, které někteří kolegové zneužívají k nepřijetí, vrácení nebo alespoň oddálení platnosti zákona na co nejdelší dobu. Na závěr bych rád upozornil na jednu zásadní věc. A nám poslancům přeji rozum.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Vít Kaňkovský.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, protikuřácký zákon je evergreenem této Sněmovny. Už tady také zaznělo, že zákon v této podobě je vnímán hlavně jako protikuřácký, a to zejména ze strany médií. S tím asi nic nenaděláme. Na začátek ještě taková malá glosa. Tento zákon je takovým nesmiřitelným bojem mezi těmi, kteří by rádi o něco více přispěli k právu nekuřáků, proti těm, kteří naopak velmi tvrdošíjně a zarputile chrání práva kuřáků. S tím nic nenaděláme.
Děkuji za slovo.
Zeptám se, je to přednostní právo? Tak v tom případě prosím.
Děkuji, pane předsedající. Slibuji, že budu mluvit k programu, přestože věřím, že byste ke mně přistupoval stejně tolerantně jako ke koaličním poslancům, když jste jim umožnil mluvit v rozporu s jednacím řádem. ... a že jste tolerance sama. Jde opravdu o desítky, spíše více jak stovku miliard korun, které nevyčerpáme.
Kolega Laudát avizoval, že souhlasí s tímto doplněním, takže takto o tom budeme hlasovat. To znamená to, co navrhl pan kolega Kalousek bylo zavetováno. Tento návrh nebyl přijat. Pokud by neprošel, dojde na hlasování o návrhu pana poslance Černocha. Pan poslanec Stanjura navrhoval vyšetřovací komisi, ale ta byla vetována. Je to tak? Pan poslanec Černoch - ten bod jsme již zařadili, takže předpokládám, že o tom hlasovat nelze. Procedurálně z tohoto cesta ven je jedině, že bychom revokovali to předchozí usnesení, a to by to někdo musel navrhnout.
Já bych tedy navrhl revokování usnesení.
Ale zde to nevadí. Tady Ministerstvo dopravy skutečně zaspalo. To je vše.
Děkuji panu poslanci Pletichovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je paní poslankyně Pastuchová. Prosím, paní poslankyně.
Týkají se substituční léčby.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Děkuji panu poslanci Petrů. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek.
Děkuji za slovo. Tudíž by asi bylo vhodné tuto výjimku nějakým způsobem zakomponovat do novely zákona. Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa. Děkuji panu poslanci Seďovi.
Děkuji za slovo. Jedná se o zpřesnění definice osoby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Podrobné zdůvodnění k těmto všem pozměňovacím návrhům jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Ještě jednou hezký podvečer.
Děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Marek Benda.
Ale nechci tady opravdu slyšet, že někdo nemá o něco zájem. Pan předseda Stanjura dobře ví, že KDU-ČSL tento bod prosazovala a chce ho dokončit, vnímá to jako vážný problém. Zároveň právě z opozice jsme tady velmi často slyšeli takové připomínky - neustále měníte program. To je jedna věc. Já považuji za důležité, aby u tohohle bodu jak pan premiér, tak pan ministr vnitra, ideálně i pan ministr zahraničí byli. To je všechno, proto jsme se takto koaličně dohodli.
Vlastně jste potvrdil má slova, přestože jste asi činil. Vy berete koaliční dohodu za něco vyššího, než je zájem občanů České republiky. Já to tak nevidím. Proto to navrhujeme na středu, ne na čtvrtek. Ve čtvrtek té vaší argumentaci rozumím. Nebo to má znamenat, že tady nebudou ani zítra? Ale máme plánované zasedání Poslanecké sněmovny. To budou interpelace na premiéra ve čtvrtek, že ano, když tady není. Tak jednoduché to je. Už vidím, jak zas přijdete 22., co zas máte důležitého a důležitějšího než tohle. Vzpomeňte si na to, co jste tady říkali, když to tady bylo poprvé: Dejme to do výboru, tam to patří. To znamená, vy o tom mluvit nechcete - ani na plénu, ani na výboru. A my jsme tady byli - a prosadili jsme zase společně, že to bylo v neveřejném režimu. A předsedou bude někdo z opozičních poslanců. To si myslím, že je správný formát, když už například komisi pro kontrolu vojenského zpravodajství vede vládní poslanec a ne opoziční, což by bylo mnohem lepší. Navrhuji variantně, abychom to zařadili zítra odpoledne jako druhý bod, pokud projde můj návrh na pokračování debaty o bodu 202 - migrace. Úspěšně jste se tím promlčeli.
Já jsem tady sděloval minimálně dva argumenty, proč ten bod je navržen na termín, na jaký je navržen koalicí. A jednou částí té argumentace bylo i to, že je tady často ze strany opozice slyšet: neustále měníte program. Víte dobře, že středa je důležitý den, prostor pro třetí čtení, není jich tam málo. A potom, pane předsedo, poslouchejte dobře. Nabádáte jiné, tak já nabádám vás, abyste dobře poslouchal nebo se koncentroval. Já jsem vám nic neuzurpoval, nic nebral. Naopak to tady klidně řeknu: Ano, vy jste přišel s tím návrhem.
Hezké odpoledne. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu a klubu sociální demokracie vznesl veto na návrh pana poslance Stanjury.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolil jménem poslaneckého klubu Úsvit navrhnout pevné zařazení bodu 202, tedy Informace vlády České republiky o migrační krizi, a to na zítřek za již pevně zařazené body, tak aby to nebylo vedle návrhu ODS.
Vy navrhujete zařadit na zítra po pevně zařazených bodech.
Taková vzácná snaha o to, neměnit program - všiml jste si toho, co i s mým souhlasem přečetl pan předseda na začátku?
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Langšádlová - bod 94, tisk 433, dnes na 16. hodinu. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Myslím si, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly vzneseny.